Proč se Česká televize podílí na dehonestaci a eliminaci tzv. alternativních nebo nezávislých médií? Podle bezpečnostního analytika Jana Schneidera je výrazovou charakteristikou produkce České televize nevyrovnanost a povrchnost. Projevuje se zejména v tzv. diskusních pořadech výběrem hostů, kteří by měli reprezentovat široké názorové spektrum, což se ovšem podle Schneidera neděje. Je škoda, že Českou televizi nezajímá reflexe její činnosti, a to ani na půdě Senátu - komentoval Schneider fakt, že nikdo z pozvaných vysokých manažerů České televize na konferenci nedorazil, přestože byli pozváni. Součástí veřejné služby v televizním vysílání by podle něho měla být i decentralizace jejího vysílání do studií v Brně a Ostravě. Bývalý dlouholetý člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání hudebník a spisovatel Petr Štěpánek na konferenci hovořil o nesmyslnosti televizních poplatků. Efektivita jejich výběru je problematická. Systém je zastaralý a v poměru ke svému platu paradoxně nejvíce platí ti nejchudší. Samotné zrušení poplatků ale podle Štěpánka nestačí. Českou televizi je podle něho potřeba zeštíhlit, její hospodaření podrobit skutečné veřejné kontrole a především a hlavně její zpravodajství a publicistiku otevřít celému názorovému spektru. S řečníky téhle konference můžeme, anebo nemusíme souhlasit. Nabízí se ale naprosto zásadní otázka: proč se podobná diskuse nevede na obrazovce České televize? Opravdu je jejich povinností držet ústa a jenom platit? Další bolestí zpravodajství České televize je nálepkování. V případě České televize, která žije z našich povinných poplatků, tak dochází k šílenému paradoxu, že nemalá část koncesionářů financuje i propagandu, která jde přímo proti jejich přesvědčení i zájmům. Takže k čemu je nám Česká televize? Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet a které ne? Aby nám vnucovala eurohujerskou a neomarxistickou propagandu? Aby místo hlavních zpráv vysílala podivně nastavovaný spotřebitelský magazín? Aby za naše peníze krmila darmožrouty z politických neziskovek? Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro pravdoláskovní hochy a děvčata, co spolu mluví? Proč si máme platit něco, co nám škodí? Z toho všeho, co jsem zde citoval, plyne, že ani Česká televize, ani Rada České televize nedělají svoji práci dobře. Proto bychom jejich výroční zprávy neměli schválit. Nicméně na závěr bych řekl větu: Možná s vámi tak jako úplně nesouhlasím, pane Dvořáku, bývalý generální řediteli - jenže to se říkat nemůže. Děkuji za pozornost.
S náhradní kartou číslo 26 bude hlasovat pan poslanec Skopeček.
Děkuji, pane předsedající. Co já nyní udělám, je, že přečtu velmi zkrácenou verzi tohoto vystoupení, v průběhu kterého vás opět odkážu na ty jednotlivé konkrétní informace o tom, jak se hospodaří a jak se kontroluje činnost České televize. Udělám to proto, abyste jednoho dne, až se bude ustavovat vyšetřovací komise pro činnost České televize, nebo vyšetřovací komise k privatizaci České televize, nebo vyšetřovací komise ke kolapsu České televize, abyste vy, kteří tady ještě budete v té době fungovat jako poslanci, nikdy nemohli nikomu říct, že jste k těm informacím neměli přístup. Takže nyní ta zkrácená verze.
Dobré poledne. Dokonce tady zaznělo, že je otázka, jestli mají kompetenci a podobně. Takže ti členové rady, to je naše dílo. My si můžeme položit samozřejmě otázku: soudruzi, kde jsme udělali chybu? Ale jinak bych vás chtěl upozornit, že to není tak jednoduché vymyslet způsob, jak zvolit radu tak, aby nám to všem pěkně vyhovovalo. To je fakt těžký. Chápete? Takže já si myslím, že i to naše zadání.
O tomto procedurálním návrhu tedy budeme hlasovat. Já tedy zopakuji, o čem budeme hlasovat. Návrh byl přijat. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Mám tady přihlášeného pana poslance Petra Dolínka.
Já jsem chtěl reagovat až jako zpravodaj. Pan ředitel Dvořák se rozhodně žádné veřejné diskusi nevyhýbá, protože ze své podstaty volební výbor je veřejný za přítomnosti managementu České televize i českých médií. To, že se někdo rozhodne, že je pro něho politicky zajímavé pokusit se si podmanit Českou televizi, veřejnoprávní médium, je problém toho člověka, který nepřišel na veřejnou diskusi, kde se následně veřejně hlasovalo o veřejných zprávách, o veřejnoprávních médiích. To je první věc. Druhá věc. Já myslím, že řada z nás se na to právě dívá s důrazem na detail a ten je důležitý. A je to zbytné, protože ta platforma je volební výbor. Já pevně věřím, že kolem zprávy roku 2018 i oni odvedou tu práci zodpovědněji a ty podklady nám dají nejenom během jejich projednávání, ale i mimo.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Takže jak není problém obměňování Senátu, nebyl by problém ani s obměňováním jednotlivých velkých mediálních rad u nás v České republice. A troufám si tvrdit, že to by bylo apolitické, to by bylo demokratické a to by bylo skutečně veřejnoprávní. K vystoupení pana kolegy Dolínka prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl říct, že možná to chápu špatně, ale byl jsem si to ověřit u předsedy volebního výboru, že partnerem volebního výboru není generální ředitel České televize, partnerem volebního výboru je Rada České televize. Veřejné vystoupení v přímém přenosu je rozhodně něco jiného než veřejné vystoupení na zasedání výboru, o kterém ví jenom pár vyvolených a těch, kteří se velmi, velmi aktivně zajímají o politiku. Takže takovéto komické argumenty bych tady nějak prosil nepoužívat. "Dále ta rozhodčí komise provádí kontroly výběrových řízení.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 A nyní vás poprosím, ty z vás, kteří měli odvahu si otevřít tu zprávu, abyste společně se mnou šli po těch jednotlivých zdrojích informací, a pokud tu odvahu nemáte, tak abyste alespoň zachovali důstojné ticho pro ty, kteří by si to kontrolovat chtěli. Cituji kolegyni Nevludovou. "Při pročítání zadávacích zakázek nebo podmínek zakázky, kterou vyhrála firma Leading, a kvalifikačních kritérií požadovaných v rámci soutěže jsem zjistila následující. Jsem rád, že kolegové Piráti kontrolují společně se mnou, protože mohou kontrolovat přesně podle v dopise uložených odkazů na veřejné zdroje. "Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti letech realizoval alespoň dvě služby obdobného charakteru a rozsahu." - Prosím o klid u stolku po mé pravé ruce.
Já bych poprosil, abychom se navzájem nerušili. A já musím říct, že je to opravdu nepříjemné, když před vámi někdo mluví a máte něco přednášet. Takže děkuji.
Tato společnost rozhodně tyto požadavky nemohla splnit, protože už při pouhé kontrole účetních výkazů vložených do Sbírky listin, kdy v letech 2014 nevykazovala žádné tržby z prodeje výrobků a služeb, v roce 2015 taktéž žádné, v roce 2016 pouze ve výši 2 159 000 Kč, a za roky 2017 a 2018 jsem výkazy ve Sbírce listin nenašla.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 V nabídce společnosti Leading, která je volně ke stažení, se objevuje informace, kdy společnost uvádí, že se v oblasti podnikových informačních systémů pohybuje již od roku 1993, což výkazy z účetnictví dokonale rozporují. Na semináři jsem řekla, že se mi to jeví jako malá domů, a na tom si trvám. Nyní můžeme přikročit ke kontrole dalších údajů, a jsem velice rád, že je evidentně vidět, že kolegy ze strany pirátské to zaujalo, protože se opravdu poctivě dívají do monitorů svých elektronických zařízení. Dle centrálního registru smluv jsem dohledala s touto firmou pouze jednu smlouvu. Pokud Piráti najdou další, omluvíme se. Ponechávám krátkou chvíli pro kontrolu tady této minimálně podezřelé, ne-li přímo korupčně vyhlížející kauzy. Byla tedy vypsaná nová soutěž na poskytování těchto služeb. Tuto přílohu jsme v registru nenašli. A opět oceníme, pokud ji někdo z našich internetově zdatnějších kolegů najde. Tato informace je důležitá vzhledem k cenám za takováto luxusní vozidla z účetního hlediska, prosím vás. Z účetního hlediska. Nenapadáme nyní to, že by Česká televize neměla disponovat takovými vozidly. Tyto společnosti jsou personálně propojeny. Jinak co se týká mého apelu ke kolegům poslancům ze strany pirátské, já si myslím, že to je naprosto legitimní a normální věc. Tohle si pamatuji. A zopakuji to. Prosím všechny své kolegy v sále, abyste si ty informace nastudovali a hlasovali v souladu se svým lepším vědomím a svědomím tak, abyste se nedopustili jednání, které by v budoucnosti mohlo vypadat jako krytí trestné činnosti.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Kořanová bude reagovat.
Dámy a pánové dobrý den. Já bych se také rád vyjádřil k meritu věci, a to jsou zprávy České státní televize. Někteří to zase kritizují. Já jsem naprosto přesvědčen, že Rady České televize naprosto neplní své poslání, a místo aby byly zástupci veřejnosti a případně i zvolených zástupců, tak se chovají jako obranný val managementu České televize. Skutečně ta televize se chová jako stát ve státě. Jsou dokonce členové Rady České televize, kteří agresivně útočí na jednotlivé politiky, jak vystupovali. Tenhle politik je pitomec, ten mluvil špatně, ten mluvil skvěle. To vůbec není jejich role. Jejich role je zajistit, když už, podle současného zákona vyváženost zpravodajství a veřejnoprávní program. Tohleto si myslím bude velice potřebné a my tuto debatu chceme vést, protože se jedná o peníze lidí, o státní televizi.
Mám tady jednu faktickou poznámku. A pak už jenom pana poslance Juříčka, takže faktické dáme přednost. Pan poslanec Tomáš Martínek se vyjádří.
Dobrý den. A stejně tak bych chtěl říct, že My jako Piráti sami předkládáme návrh zákona o rozšíření pravomocí NKÚ, který má právě zajistit tu nezávislou kontrolu, a nejenom kontrolu ze strany spíše zaujatých poslanců, a budeme rádi, pokud všichni budou pro tento návrh zákona hlasovat. Pokud se podíváte do toho registru, tak na každé té smlouvě lze rozpoznat, že lze spojit danou objednávku s příslušnou rámcovou smlouvou, protože je odkaz na rámcovou smlouvu uveden na každé objednávce.
Pan poslanec Lubomír Volný a připraví se v obecné rozpravě pan poslanec Pavel Juříček.
Děkuji. Nemá to nic společného s tím, jestli byla plněna v takové výši, v takové výši, v takové výši. To byla doplňková informace. Gros té informace je o tom, že ty firmy neplnily zadávací podmínky. Nikdy neměly tu soutěž vyhrát. Byla to jedna jediná firma, která se účastnila toho výběrového řízení. Kde jsou ty kontrolní mechanismy České televize, kde je to ve zprávách České televize, jak to, že o tom rada nic neví? A to jsou jenom dva případy z mnoha set smluv. Takže ano, občan si může podat podnět, občan si může podat stížnost, ale vy dneska musíte rozhodnout, jestli ty zprávy o činnosti a zprávy hospodaření České televize jsou v pořádku a jestli mají vaši důvěru. Je to vaše rozhodnutí, za které si ponesete plnou politickou zodpovědnost. Vy to můžete udělat hned dnes, tak si to zkontrolujte.
Naopak by nutně byla velice politická.
Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Pavel Juříček jako poslední přihlášený, další přihlášky v tuto chvíli nemám. Pane poslanče, máte slovo.
Bohužel. Já pro to hlasovat z hlediska výročních zpráv nemohu. Děkuji za pozornost.
Tak to je v tuto chvíli všechno, co se týče přihlášek do rozpravy. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. A velice často alespoň někteří z nás je volí pod brutálním politickým nátlakem některých organizací, které organizuje právě politicky Česká televize. A tato Sněmovna politicky kontrolovat Českou televizi chce a má to v plánu a chce si toto právo udržet. Tato Sněmovna nechce předat kontrolu nad Českou televizí do rukou těm, kterým to ve skutečnosti patří, do rukou těm, kteří platí koncesionářské poplatky.
Prosím, pan poslanec Dolínek.
Děkuji. Ale doporučil bych v příštích letech, pakliže zůstane obdobný systém, to striktně rozdělovat.
Myslím si, že to, že někteří studenti nevědí, co je 21. srpen 1968, je především vizitka nás všech, a upřímně řečeno, i vizitka nás politiků. Takže my jako sociální demokraté a sociální demokratky ho podpoříme. Jenom bych chtěla připomenout, že jsme také dosáhli toho, že v letošním roce si budeme poprvé připomínat znovu 17. listopad jako Mezinárodní den studenstva. Já jsem ráda, že tato Sněmovna toto učinila. Víte, že tady byly vášnivé debaty při prosazování tohoto zákona, ale stejně tak jako 17. listopad patří studentům, tak 21. srpen patří nám všem a oba dva tyto svátky mají své místo.
Já vám děkuji. Zeptám se na případná závěrečná slova jak navrhovatele, tak zpravodaje? Nemáte zájem. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 504 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na usnesení, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 504 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání tím končí. Pan poslanec Mihola.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, všem bych vám chtěl poděkovat za podporu, všem, kteří jste podpořili. Myslím si, že je to opravdu potřeba a že to prospěje i těm budoucím generacím, aby na tato důležitá data nezapomněly.
Pan poslanec Foldyna má slovo.
Děkuji za slovo.
K mému obrovskému úžasu sdělil, že poslanci již neveřejně přiznali, že útočí na hospodaření České televize z důvodu, že se jim nelíbí zpravodajství, ale že on bude Českou televizi proti politikům bránit. No, to je tedy velice úsměvné. Prosím pěkně, mohl by mi někdo z vás říct, kdo mu toto sdělil?
Kdo je proti? Děkuji vám. Otevírám rozpravu.
Ministerstvo průmyslu mi napsalo, že vlastnickou politiku určuje vláda. Z Ministerstva financí mi napsali, že ten materiál skutečně vypracovali, bohužel ho vláda nepřijala. Myslím, že interní směrnice z logiky věci, z toho názvu "interní", jsou neveřejné. Ministerstvo dopravy, všichni občané chápou a rozumějí tomu, že za České dráhy zodpovídá Ministerstvo dopravy. Současně mi pan ministr napsal, že neurčuje vlastnickou politiku státu. Pak je logická otázka, kdo určuje například vlastnickou politiku státu u Českých drah a jaké jsou její hlavní body. A tam ty body mohou být různé.
Děkuji. To je tedy procedurální postup. Doufám, že nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího a můžeme tak rozhodnout. Návrh byl přijat.
Pane poslanče, předpokládám, že toto je protinávrh k návrhu výboru.
Já jsem marně očekával vystoupení předsedy volebního výboru. Já si to nemyslím o všech. Návrh usnesení vůči volebnímu výboru je naprosto urážlivý! Ale pokud nejste spokojen s tím, jak hlasujeme nebo co prošlo, tak neurážejte prosím jiné kolegy v jiných výborech. Vy tam nechodíte, tak nevíte, kdo vystupuje.
Já bych požádal, abychom se oslovovali prostřednictvím předsedajícího.
Kolegyně, kolegové, já jsem si konečně načetl to krásné usnesení. Pokud by tohle rada nedělala, tak tam rada nemá co dělat! Klub sociální demokracie nepodpoří toto usnesení.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Aby náhodou nenastalo to, že kvůli schválení toho usnesení se zase zdrží projednávání těch zpráv o mnoho dalších měsíců.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přejdeme k hlasování o návrzích a já prosím paní zpravodajku, aby nás návrhy provedla a navrhla nějakou proceduru. Návrh kolegy Juříčka je k návrhu... Já prosím o vyjasnění. Pan poslanec. Já doufám, že procedura je jasná. V hlasování číslo 173 je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 146, proti nikdo. Můžeme pokračovat. Já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Prosím, první bod.
Připomíná mi to pohádku o kohoutkovi a slepičce. A stává se to poslancům, stává se to občanům, stává se to firmám.